Já vám udělím slovo ale za chvilku, protože požádám sněmovnu o klid! Vážení kolegové, kolegyně, prosím diskuse mimo jednací bod zásadně v předsálí. Prosím, máte slovo.
Takže dobrý večer všem.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pana poslance Jurečku vidím? Hlásíte se, pane poslanče? Prosím. Prosím, pane poslanče.
Nejenom já, ale i někteří další poslanci, kteří jsou v této Poslanecké sněmovně, třeba právě za KSČM, byli u toho případu několikrát a snažili jsme se této firmě pomoci.
Děkuji panu poslanci Jurečkovi. Ještě někdo v rozpravě? Žádá někdo o opakování návrhu na usnesení, tedy že ratifikujeme tu smlouvu? Můžeme tedy přistoupit k hlasování o navrženém usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. druhé čtení A prosím pana ministra Pelikána, aby se ujal slova.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně -
Pane ministře, já vás ještě jednou nerad přeruším, ale musím. Znovu opakuji, že diskuse mimo téma prosím zásadně v předsálí. Když už si nevážíte jeden druhého, tak alespoň respektujte, že stenografky mají při tomhle hluku strašlivě těžkou práci. Děkuji.
Pravdu má pan předsedající.
Znova bych vás požádal - věnujme pozornost tomu, co zde přednášejí jednotliví řečníci. Pan poslanec Pavel Růžička se omlouvá do 15 hodin z důvodu zdržení, zpoždění letadla. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Připraví se pan předseda Chvojka.
Dobrý den, dámy a pánové. Než přednesu svůj konkrétní návrh, který jsem avizoval rovněž na jednání grémia dneska dopoledne, tak bych chtěl kratičký komentář k tomu, co tady zaznělo z úst kolegyně Adamové Pekarové a pana předsedy Bartoše. Vy totiž všichni opakujete nějaké mediální sdělení, mediální články. Takže je potřeba, aby se tento materiál prostě zpracoval a podívali jsme se všichni na to, jak jsou nastavena pravidla v rámci Programu rozvoje venkova, jaká je alokace pro malé firmy, jaké jsou tam podmínky, jaká je alokace pro střední firmy, jaké jsou tam podmínky a kolik procent je vyčerpáno v rámci alokace pro malé firmy malými firmami a velkými firmami. Ale velké firmy, když je to alokace pro malé firmy a podmínky nastavené pro malé firmy, tak asi těžko můžou žádat. Ale teď pouze spekuluji, nevím. A nyní tedy k tomu mému návrhu. Je to bod, který je rozjednán, čili my bychom byli velmi rádi, kdyby se nám podařil do 16 hodin, kdy je napevno zařazen školský zákon z dílny Václava Klause mladšího, dojednat. Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Já vám děkuji, pane předsedo. Dále s přednostním právem pan předseda Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Nebojte se, já nebudu chtít zařazovat nějaký nový či mimořádný bod. Já bych se chtěl pohybovat v rámci toho, co už je schváleno v programu této schůze. Prosím o to z jednoho prostého důvodu.
Já vám děkuji. Připraví se pan předseda Michálek.
Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Rád bych také, aby ten bod byl zařazen co nejdříve zejména proto, aby se vyjasnilo, jaká je vlastně pravda. Mě popouzí, když se tady kritizují dotační pravidla, aniž by přišel jakýkoliv návrh na nějakou rozumnou změnu. Ta pravidla jsou složitá a vždycky, když se kritizuje složitost těch dotačních pravidel, tak se řekne - Evropská unie. Nejen návrat těch dotací zpátky, ale i různé sankce, které jsou velmi citelné jak pro příjemce dotací, tak pro toho, kdo způsobil, že ten příjemce přijímal dotace neoprávněně. Až potud, ano samozřejmě. A pak spatří světlo světa zpráva jako přednedávnem z NKÚ, která míchá hrušky s jabkama, a vychází z toho dotační systém pro zemědělce jako něco, co v České republice je fuj, hnusné, odporné, nepřijatelné, špatně dělané a tak podobně. To rozdělování bylo kontrolováno a de facto až na některé drobnosti nikdy nebylo zpochybněno. Jsou to naši zemědělci, nejsou to nějací cizí, jsou to ti, kteří přinášejí potraviny na náš stůl, a stojí za to, abychom i ty malé, i ty střední, i ty velké podporovali a nehledali mouchy.
Já jsem se chtěl vyjádřit k návrhu pana předsedy Faltýnka na to, aby byl předsunut fiskální pakt. Všichni, co tady jsme, tak víme, že když se předsune fiskální pakt, tak se nedoprojednají ostatní body. Dneska se nedoprojedná prakticky nic, protože ODS bude pokračovat ve svých vystoupeních tak, jako to bylo na předchozích schůzích Poslanecké sněmovny, a bude se k tomu chtít velmi podrobně vyjádřit. Proto s tímto návrhem nesouhlasím. A nesouhlasím s ním také z toho důvodu, protože pokud se to tímto způsobem protáhne a upravíme ten již schválený program jednání, tak se dneska nedostaneme na nominační zákon, na který se určitě všichni těšíme, protože chceme bojovat proti politickým trafikám, a taky se nedostane na zákon o platech ústavních činitelů, na který se všichni také těšíme, protože vláda nám předložila návrh na zmrazení platů ústavních činitelů.

Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.
Hezký podvečer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Podává se návrh na níže uvedené úpravy návrhu zákona. Odůvodnění. Předkládaný pozměňovací návrh obsahuje posunutí přechodného ustanovení obsaženého v novele školského zákona. Přechodné ustanovení stanoví, dokdy se ještě používají dosavadní pravidla pro financování škol, a tím se vytváří časový prostor pro přechod na nový systém. Navrhovaná právní úprava tak vytváří časový prostor pro seznámení ředitelů škol, dotčených úřadů a dalších subjektů a osob s podrobnostmi změn. Odklad aplikace právní úpravy přinese i dostatek času seznámit zainteresované osoby se souvisejícími prováděcími předpisy. Dodatečný prostor bude možné využít i pro úpravu a otestování dodatečných softwarových modulů. Případné dopady novely do státního rozpočtu se nepředpokládají, lze jenom počítat s odložením nákladů spojených se změnami v oblasti financování o jeden rok.
Děkuji panu poslanci Fridrichovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, pozměňovací návrhy, které do systému vložila za sociální demokracii paní poslankyně Kateřina Valachová, jsem už avizovala v obecné rozpravě a také jsem je krátce zdůvodnila.
Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan kolega Mihola. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
A v čem je ten stejný postup v evropské politice Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky? Já fakt nespěchám, to je v pohodě. Takže jsem se minulý týden obrátil písemnou interpelací na paní ministryni financí, které jsem položil konkrétní dotazy. Těším se na odpověď. Vycházím z důvodové zprávy. - To je takový ten gumový výraz, který do té karikatury finančních ústavů schválila minulá Poslanecká sněmovna, že máme zajišťovat udržitelnost veřejných financí. - V našem politickém slovníku v České republice se tomu říká dluhová brzda. - Znamená to, že rozpočet má být vyrovnaný nebo přebytkový. Podoba, rozsah a přesné fungování nápravného mechanismu mají být stanoveny na vnitrostátní úrovni na základě společných principů navržených Evropskou komisí. - To znamená, tohle je národní pravomoc, ty dluhové brzdy mohou být individuální. Není na to žádný evropský mustr a záleží na legislativě každého členského státu, v tomto případě smluvní strany, jaké kroky zvolí. Jeho obsahem má být podrobný popis strukturálních reforem vedoucích k udržitelné nápravě nadměrného schodku. Dostatečnost tohoto programu a jeho soulad s návrhem rozpočtového plánu na následující rok budou sledovány Komisí a Radou. Poté můžeme smluvní strany rozdělit do dvou skupin. Druhý dotaz, který jsem položil paní ministryni, abychom dostali údaj o výši strukturálního deficitu smluvních stran. Proč jsou tyto informace důležité pro naše rozhodování? Chci říct, že budeme vycházet z údajů, které dostaneme od Ministerstva financí, a nebudeme se přít o jednotlivá čísla. Takže to budou v zásadě hlášení jednotlivých smluvních stran. Jenom tak připomínám, když si vzpomenete, jak vznikala řecká ekonomická krize, že do té doby Řekové posílali hlášení, jak je všechno v pořádku, moudrá Evropská komise to nijak nezkontrolovala a pak se ukázalo, že ta čísla neodpovídala realitě. A pak to museli řešit vlastně všichni členové Evropské unie. Když si řekneme - a my s tím souhlasíme, že ta idea, ta myšlenka, že by státy měly hospodařit rozumně, vyrovnaně či přebytkově, zejména v dobách, kdy se ekonomice daří, s povoleným deficitem, kdy ekonomický cyklus je buď na stagnaci, nebo v recesi, tak je to vlastně správně.
Proč to musí dělat vláda bez důvěry? Proč se nepočká na vládu s důvěrou? Co je tím důvodem? Je to skutečně jenom image vlády v Bruselu? To jsou velice důležité otázky pro nás.
Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi za jeho vystoupení. Paní ministryně se hlásí, ale předtím faktická poznámka pana poslance Okamury, potom přednostní právo paní ministryně a potom řádně přihlášená paní kolegyně Válková.
Tak tady prosím vás nelžete. Dám příklad. Když se tady hlasovalo o navýšení misí, v Afghánistánu, tak my jsme hlasovali proti hnutí ANO. Když se hlasovalo o našem návrhu, kterého jsme spolupředkladatelem, aby pro živnostníky s obratem do milionu korun bylo zrušeno EET, a místo toho my navrhujeme paušální daň, jako je to v Německu, tak jsme hlasovali proti hnutí ANO. Protože prostě hnutí ANO nepodporuje živnostníky, my podporujeme živnostníky. My jsme pro nominanta ODS naopak nehlasovali. Jindy máme překryv třeba s hnutím ANO.
Pane předsedo Tomio Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste mě asi neposlouchal stejně jako nyní.
Já tady zjednám klid, pane kolego, s tím, že požádám všechny, kteří chtějí hovořit, samozřejmě je dám do pořadí a dostanou slovo. Já vám doplním váš čas o další minutu, pane poslanče.
Já tu větu zopakuji. To, co jsem tady říkal, to, co jsem tady říkal před dvěma týdny, že jedním z důvodů, které my tam vidíme, je, že to hlasování, a spěchá se na to proto, že se chce vylepšit image vlády Andreje Babiše v Bruselu, aby ukázala v Bruselu, pane předsedo, jak moc je proevropská. Možná z tohoto důvodu, že v českém Parlamentu často hlasuje a často se opírá o hlasy vaší SPD a komunistů. Toto jsem řekl a to mi nevyvrátíte.
Děkuji. Nyní pan poslanec Jurečka také s faktickou poznámkou.
Děkuji.
Paní ministryně, máte slovo.
Dámy a pánové, já budu stručná. Já jsem, pane poslanče Munzare, reagovala poctivě minule na všechny řečené otázky. Bohužel vaše lavice zely v té době z velké části prázdnotou. Fiskální pakt není smlouvou s Evropskou unií. Jedná se o mezivládní dohodu, jejímiž smluvními stranami jsou vybrané země Evropské unie. V současné době se jedná o všechny země Evropské unie, vyjma Spojeného království a České republiky. Smlouva tak stojí mimo právní rámec Evropské unie, a fiskální pakt proto nezakládá ani neposiluje pravomoci Evropské unie včetně Evropské komise vůči České republice. Nemůže, zní jasná odpověď. Evropská unie není smluvní stranou fiskálního paktu. Pak jste se ptal, proč se vláda snaží ratifikaci fiskálního paktu uspěchat. Česká republika se zabývala poprvé ratifikací fiskálního paktu na počátku roku 2012, tedy před více než šesti lety. Sami uvažte, jestli je to rychlost zběsilá. Velká Británie je v brexitu, takže je v jiném postavení momentálně. Česká republika je tedy posledním potenciálním kandidátem na ratifikaci.
Děkuji paní ministryni financí. A ani ten nebude mít víc času než do 18.00, protože potom začne úplně jiný bod jednání.
Já se budu snažit být rychlý. Paní ministryně tady opakuje, že fiskální pakt není součástí evropského práva. Že vlastně nemá s Evropskou unií cokoli společného, že je to jakási mezivládní dohoda. A jediný důvod, proč spěcháte, je ten, abyste to stihli ještě v době, kdy to je mezivládní dohodou, protože v okamžiku, až se to stane evropskou legislativou, tak byste s tím mohli mít tady větší problém. Takže neříkejte tu něco, co se za pár měsíců může stát pravým opakem!
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, a po Japonsku další atraktivní destinace. Dohoda za hlavní témata spolupráce označuje následující oblasti: zahraniční a bezpečnostní politika, boj proti terorismu, uplatňování mezinárodního práva v kyberprostoru, globální rozvoj a humanitární pomoc, ekonomická spolupráce a obchod, justice, lidská práva a bezpečnost, výzkum, inovace, energetika, doprava a další. Posílený dialog se má uskutečňovat především formou konzultací a návštěv na úrovni vedoucích představitelů obou celků, především na úrovni ministrů zahraničních věcí. Posíleny mají být také kontakty mezi parlamentem Austrálie a Evropským parlamentem. Děkuji vám za pozornost.
III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což jsem právě učinil.
Děkuji, panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych k této dohodě řekl pár slov, která mě na mém konci projevu uvedou k tomu, abych navrhl řešení, které považuji za důležité v této věci říci. V prvé řadě chci říci, že tady v úvodním slově zaznělo, že se jedná o rámcovou dohodu a ta opravdu obchodní dohoda se bude uzavírat teprve v následujícím období. Bylo nám řečeno, že to memorandum je nezávazné, že je vlastně právně nulitní, jak se snažili představitelé vlády k tomuto po problémech, které vyvolalo to prohlášení, že takovéto memorandum se uzavírá, nám tvrdit. Není to jenom těžba, na kterou se odvolávali, že vlastně naše zákony umožňují dávat licenci na tu těžbu a řešit tu těžbu.
Po roce 2020 skončí příslušné projekty operačního programu evropských fondů řízeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zároveň žádá vládu o přípravu modelu financování mateřských škol tak, aby byly narovnány podmínky pro provoz mateřských škol s podmínkami pro dětské skupiny." Přihlásím se k němu ještě v podrobné rozpravě.
Dobré odpoledne. Zaznělo tu hodně věcí, nicméně tu nezazněly, dá se říci, zásadní podněty pro Ministerstvo školství a tělovýchovy z terénu. Co hodně zaznívá, je především normativní počet dětí na jednu učitelku a také to, že krajské normativy jsou různé v každém kraji. To znamená, sjednotit krajské normativy pro počty žáků na jednu učitelku ve všech krajích. Dá se říci, že v podstatě nejsou stanoveny podmínky pro děti ve školkách, a to především z toho počtu, že pokud už v současné době, když jich je 45 000 ve školkách, tak ty podmínky nejsou upraveny a je to poměrně zatěžující. Co hodně zaznívalo na těch debatách a diskusích, jsou chůvy. Chůvy jsou samozřejmě velkým přínosem pro pomoc učitelům a učitelkám v mateřských školách. Nicméně je tam velká složitost ve vyplňování. To znamená, že pokud se jim ten počet sníží, protože některé dítě dosáhne věku tří let, automaticky jim zaniká samozřejmě nárok na tu chůvu, a tím pádem se jim ztěžují podmínky. Co dále ještě zaznívalo. Samozřejmě nesplnil. Vezměte si jenom, kolik času úřednice na obci stráví tím, že vlastně dohledávají rodiče, kteří jsou dlouhodobě v zahraničí. Co je samozřejmě pro mě docela překvapující a alarmující, je, že mateřské školy mají samozřejmě povinnost nahlásit, když se některé dítě nepřihlásí do posledního, předškolního roku, a mají povinnost to hlásit na sociálně-právní ochranu dětí, nicméně Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulém období vydalo metodický pokyn, kde je psáno, že se tím vůbec nemají zabývat. Takže nechápu, proč tedy mateřské školy mají samozřejmě hlásit nepřihlášené děti, když se tím nikdo nemá zabývat. Takže je pravda, že mateřské školy a školky řeší poměrně velkou část rodičovských kompetencí a že rodiče na to spoléhají.
Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Z členů vlády se omlouvají Jiří Milek z důvodu zahraniční cesty, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Ilja Šmíd od 15 hodin z pracovních důvodů. Opravdu vás poprosím, abychom se už usadili na svá místa, a poprosím o klid v sále. To je jediný návrh z grémia. A nyní tedy poprosím, kdo se hlásí k pořadu schůze. S přednostním právem pro tuto chvíli... Pan poslanec Bartoš se hlásil ještě před zahájením schůze. A ještě jednou poprosím o klid! Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo. Já jsem chtěl navrhnout za pirátskou stranu zařazení nového bodu. My jsme přesvědčeni, že bychom k tomuto tématu měli od ministerstva současného slyšet vyjádření, jakým způsobem k věci přistoupí. V médiích už se dneska vyjadřoval bývalý ministr zemědělství.
Nyní poprosím paní poslankyni Adamovou Pekarovou. Pro úplnost dodávám, že vystupuje v rámci přednostních práv v nepřítomnosti pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.
Já děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vás požádat o zařazení nového bodu. Proto vám navrhnu usnesení a dovolím si vás s ním seznámit již při návrhu bodu, abyste věděli, o čem chceme v tomto bodu jednat.